Ale opravdu. Prosím, pokračujte.
Čili je to správně. A ten zákon není paskvil, pane poslanče Ferjenčíku. Takže nakonec oni budou kompenzováni z COVID - Cestovní ruch, který procesuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Tak ještě jednou vás přeruším a požádám i vaše stranické kolegy, aby respektovali toho, komu je uděleno slovo. Nenuťte mě, abych jednotlivce jmenoval.
Takže oni budou kompenzováni z tohoto programu. Nám chybí tisíce učitelů. Ale přesto, protože nevedly nikam ty videokonferenční hovory s panem primátorem, při vší úctě, tak jsme se rozhodli postupovat takto. Já si myslím, že o pozměňovacích návrzích pana premiéra v roli poslance budeme debatovat zítra, budeme debatovat příští týden při třetím čtení, takže si toho bohatě užijeme, já se na to chystám. Ale já se jenom zeptám. Celá řada podnikatelů se ptá, píše, vám také, já to vím. Ptají se vás: kdy už to bude? Chceme to využít při vyjednávání o platech. Nechceme zvyšovat platy. Takže o tom si povedeme debatu a určitě si k tomu řekneme víc. Teď je důležité spolupracovat. Ale vláda samozřejmě táhne celou řadu mandatorních výdajů. A my jsme nepřiškrtili ekonomiku. Valorizujeme důchody. Přidáváme učitelům. Zmrazily se platy státních zaměstnanců, to je pravda, protože to považujeme za fér. A počítáme s tím, že zvednete ruku tady na pozměňovací návrh pana premiéra jako poslance, a tím získají všichni zaměstnanci stejně, ať jsou tam, či tam. Takže to je celá podstata. Kalkulačka pana Polčáka, europoslance. Není to v pořádku. Takže to jenom na upozornění.
První je kolega Ferjenčík, pak Jiránek, Juránek, Bartoš a Kovářová. Prosím jednotlivě. A opět, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid!
Já bych chtěl stručně reagovat na paní ministryni. - Podle nás tento přístup nemá logiku. To lidem s poslaneckým platem přidáte 70 až 100 tisíc a lidem s minimální mzdou nějaký jednotky tisíc. To rozhodně není všem stejně.
Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Ale neodpověděla jste mi na moji otázku, na kterou jsem se ptal. Já vím, že se připravil COVID - Cestovní kanceláře, ve kterých je počítáno na rozhodné období od června do září s průvodci.
Nyní Stanislav Juránek také k faktické poznámce, připraví se Ivan Bartoš. Máte slovo, paní poslankyně.
Je to stejné jako u pana poslance Stanjury. Každý z vás si to může spočítat, jaké výpadky budou v obcích a jaké výpadky budou i v krajích. Je zveřejněna kalkulačka, co znamenají všechny tyto věci pro lidi, pro vaše obce a také pro vaše kraje. Sdružení místních samospráv takovou kalkulačku připravilo, tak si to spočítejte, až se budete rozhodovat, co je dobré pro lidi a co pro lidi dobré není.
Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Paní ministryně mě trochu vyprovokovala tím souslovím "politika chytré horákyně". To je politika chytré horákyně, jakoby něco těm živnostníkům nabídnout, ale absolutně nedostatečné věci, které vůbec nereflektují tu realitu, že mají zavřené provozovny. A když už se o tom bavíme, paní ministryně, jak vláda chce řešit i ty navazující sektory, které sice nejsou přímo rozhodnutím vlády zavřeny, ale jsou tím výrazně ovlivněny? My jsme tady prosazovali usnesení, aby to vláda řešila. Bohužel vládní strany to usnesení nepodpořily. Takže pokud se bavíme o politice chytré horákyně, tak by si vláda spíš měla zamést před vlastním prahem.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k té otázce souběhu COVID - Nájemného a kompenzačního bonusu. A to je hlavně ten důvod, proč to řešíme. Takže si musí vybrat. Dokonce i oborové servery o tom psaly odborné články a dospěly k tomu, že spíše nesmějí, a to byl i důvod, proč jsme vyvinuli tu iniciativu v Senátu, aby bylo explicitně jasné, že to čerpat můžou. Protože teď, když si přečtou v tom zákoně přímo, že tady je explicitní výjimka pro tento program, tak ti lidé samozřejmě se přestanou bát toho, že zase budou ty peníze vracet. A bohužel to vracení těch peněz se stalo už tolika lidem, že těch zkušeností je obrovské množství. Bavíme se o lidech, co měli souběh OSVČ a jednatel sdružení vlastníků jednotek, takže tito lidé potom museli vracet těch 50 tisíc. Bavíme se o lidech, kteří přehlédli, že mají nějakou dohodu, pak je třeba vyzvali, aby to vrátili, pak zpětně zase měli nárok Jedna je jasná podpora na financování provozovny, druhá je podpora na financování životních nákladů, rozhodně tam není žádná kumulace podpor. V této atmosféře se projednávala ta novela a všichni očekávali, že to je krátkodobá věc. Nicméně se ukazuje i podle počtu pozitivně testovaných, že bohužel hrozí, že to bude výrazně dlouhodobější. Z tohoto důvodu vás žádám o podporu toho senátního tisku. Takže nám přijde naprosto spravedlivé, aby to financoval stát, tento program. Dále poznámka k tomu Antiviru. Takováhle je reakce lidí na to, jakým způsobem připravujete tu legislativu. Jinak další problémy jsou samozřejmě s tím, že ten program je extrémně úzký. Kolegové mě upozorňují třeba na oblast cestovního ruchu, kde průvodci sice nejsou zakázáni, akorát prostě nemají zákazníky. Takže z mého pohledu ten program je velmi nedostatečný a jsou tam velké chyby.
Děkuji.
Chci jenom doplnit jednu věc, a to že nerostné bohatství je majetkem občanů České republiky, všech občanů České republiky. Tato novela je potřebná. Nezazněla tady jedna důležitá věc, o které se zmíním, a je to i trošku důsledek OKD, to znamená, dřívější nebo současné znění zákona hovoří o tom, že musí organizace vytvářet zdroje pro sanaci a rekultivaci. Likvidace dolu - a dneska to bude řešit stát, protože nechci tady opakovat, co se stalo s OKD, 100 miliard vyvedených Bakalou a tak dále. Dneska jsme v situaci, že doly jsou státní a ty doly bude muset někdo zlikvidovat. Důl, na kterém jsem pracoval, měl v podzemí sto kilometrů chodeb. Je tam plyn. Je tam voda. To znamená, tyhle prostory se musejí bezpečně uzavírat. A tyto peníze bohužel v případě OKD bude muset řešit stát. To jsem si považoval za důležité ještě zmínit.
Pan ministr? O slovo se přihlásilo pět poslanců.
Zbylé návrhy se potom týkají směřování těch peněz do Státního fondu životního prostředí, to znamená, aby byly účelově vázány na zlepšování stavu životního prostředí.
Děkuji za slovo. Má to jednu velkou výhodu v tom, že my se potom na ministerstvo můžeme obrátit, jak je to možné, co se stalo.
Oba dva jsem odůvodnil v obecné rozpravě.
Takže řada firem ani nečerpá Antivirus, protože musí dát těm lidem dovolené, do konce roku je musí mít vyčerpané. Tak to jsou obrovské částky, které si ani neumíte představit, protože jeden zaměstnanec stojí zhruba mezi 40 až 50 tisíci s odvody měsíčně. Tak jenom počítejte, jak to je, když firma má třeba 20, 30, 50, 200 zaměstnanců.
Děkuji.
Co se týká krajů, tak paní ministryně skutečně neuvedla, nebo neslíbila Senátu, že podpoří tento návrh. Uvedla totiž, že není poslankyně a nemůže o návrhu hlasovat. Ono je to strašně jednoduché. Víte, kraje jsou dneska už garantem celé řady poskytování veřejných služeb. Také se musejí vyrovnávat s poklesem příjmů u těchto poskytovatelů, což přináší zvýšené nároky na rozpočty krajů. Senát neměl v úmyslu bojovat s Ministerstvem financí ani s Poslaneckou sněmovnou. Kolik tam teď zůstalo, já nemám tušení, nemám ani informace. A myslím si, že je to zbytečné a že to není důstojné ministryně financí ani důstojné Ministerstva financí. Obracím se teď na vás, vážené poslankyně a poslanci, protože vím, že paní ministryně nemůže hlasovat. Je to slušnost, serióznost. A já vás žádám, abyste tento návrh podpořili, protože cílem Senátu bylo předložit takový návrh, který může Poslanecká sněmovna podpořit.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Potřebný počet máme nyní už nastavený. Kdo je pro? Hlasování číslo 249, přihlášeno 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Proto by bylo vhodné, aby tady takováto pochybnost byla i případně vyloučena. Myslím si, že je to velmi důležitý faktor, podle čeho se sleduje vývoj epidemie. A ono to opticky vypadá, jak už jsem říkala předtím, opticky to vypadá, že ta čísla nakažených klesají, ale ve chvíli, kdy se podíváme, jak rapidně klesají i počty testů, tak samozřejmě to je zdaleka nevypovídající optický klam. Často není možné ji zařadit do nějakého z bodů.
Ano, považuji to skutečně za racionální, rozumný návrh.
Chviličku vás přeruším. Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Musím říct, že je tady takový hluk, že panu senátorovi vůbec nerozumím, co říká, a myslím si, že je to velmi vážný problém i pro záznam z tohoto jednání. Pokud diskutujete jiné téma, než je kompenzační bonus, tak zásadně v předsálí.
Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný argument proti adekvátní podpoře krajů v situaci, kdy stát uměle zasáhl do systému rozpočtového určení daní a výrazným způsobem ovlivnil autonomní vývoj daňových výnosů krajů a obcí. Tu podporu dostaly obce. Teď je namístě, aby ji dostaly i kraje. Žádám vás proto o podporu tohoto pozměňovacího návrhu Senátu. Víc k tomu nechci dodávat. Často paní ministryně mluví, že je potřeba, abychom se z té současné krizové situace proinvestovali.
Nyní tedy pan předseda Stanjura ještě před otevřením rozpravy.
Děkuji za slovo. První, co mě napadlo, takové okřídlené rčení: sliby se slibují a blázni se radují. Slyšeli jsme dneska, jak to dopadlo. Sliby se slibují, blázni se radují. Mnozí jsme na to upozorňovali. My budeme hlasovat pro senátní verzi, protože je lepší. Myslím, že návrh kompenzace pro kraje nespadl z nebe, debatuje se o tom několik měsíců. A ta druhá věc je ještě závažnější. A skutečně se chci zeptat paní ministryně, zda je to úmysl vlády. První otázka. Ví vláda, že živnostníci mají zaměstnance? K čemu je tomu živnostníkovi ten slavný program Antivirus A i B, když ho nemůže využít - ze zákona? A já v tom tu logiku vůbec nevidím. Tak budeme přijímat nový program, zase slavnostně náš multiministr vyhlásí, a pak budeme novelizovat ten zákon, protože paní ministryně je proti tomu, aby ten souběh byl umožněn.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
Takže já se k němu potom přihlásím v podrobné rozpravě Děkuji.
Děkuji. Další přihláška do obecné rozpravy není podána. Pardon, hlásí se pan poslanec Nacher do rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou nyní zahajuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Děkuji. Máte slovo. Ne. Podrobnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Děkuji. Všechny jsem vás odhlásil. Teď už jsme opravdu připraveni. Nyní se budeme zabývat bodem číslo
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo zdůrazněno v rámci prvního představení zde ve Sněmovně, návrhem zákona se mění zákon o nouzových zásobách ropy, přičemž cílem prováděcí směrnice je zajistit pouze změnu termínu ve výpočtu výše nouzových zásob ropy, a to z 31. března na 30. 6., a to každého roku, a změnu metody výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů. Příprava novely zákona proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Děkuji. Prosím ho, aby se ujal slova. Pokud tu pan poslanec není, tak prosím některého jiného člena hospodářského výboru, aby nás seznámil s projednáním ve výboru. Paní poslankyně Květa Matušovská bude informovat o projednání ve výboru.
A vy teď říkáte, že ty peníze nemáte. No, protože jste je rozdali plošně. To je prostě vaše politika. Vy jste se tak rozhodli, ale podle nás to je krátkozraká politika.
Je přímo navázán na explicitní zákaz či omezení podnikání. Odpověď: Ano, nárok na kompenzační bonus vám vznikne od momentu, kdy se zavřely ubytovací služby, tedy od 22. října. Jsem OSVČ a živím se jako průvodce. Mohu si nárokovat bonus?
Je tady jedna věc, že se nad tím zamysleli, snažili se najít všechny prostředky, které skutečně je třeba krajům kompenzovat a jsou doložitelné, a na základě zprávy z Ministerstva financí vymysleli návrh na 300 korun. To znamená, není to žádný přemrštěný požadavek. Ale děkuji také všem krajům, protože ony musely nést zvýšené náklady na zdravotnictví. A já tady prosím i vás, kteří to sledujete, abyste skutečně pochopili, že ten kraj se bezprostředně podílel a podílí na všech tížích, které jsou spojeny s koronavirem. Tu havárii musí někdo zaplatit. A já nebudu mluvit o tom, jestli se ta položka měla vzít odjinud, nebo neměla.
Čili prosím, o jakém třídním boji mluvíte? O to je ten třídní boj? Že jsme připravili paušální daň, abychom jim zjednodušili život? Samozřejmě i díky vašim hlasům, to já tady objektivně přiznávám. Ale tohle já tedy za třídní boj nepovažuji. Takže COVID - A ten zákon, pro který jste tady zvedli ruku, říká pouze, že se nemohou, že se prostě má na výběr. Eseróčko, když se mě ptáte, pane poslanče, nebo pane předsedo Jurečko, když se mě ptáte, to je o právní formě. Kdybychom měli říct, že se toto vylučuje, tak je to nespravovatelné. Ale těch společníků jsou třeba čtyři. Je to kvůli právní formě. Naprosto jednoduchá odpověď. Takže prosím, z toho mě tady nezkoušejte, ani mě nezkoušejte z toho, že jsme něco zdrželi. Vláda ho schválila, vy jste ho tady rychle schválili - za to děkuji.